Prosím, vaše dvě minuty.
Ano, mohlo to být schváleno v prvním čtení, kdybyste nebyli tak arogantní, předložili nám to dřív třeba i na výbor nebo na podvýbor a proběhla o tom nějaká diskuse. To, že to předkládáte pozdě, není náš problém, ale váš problém.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych určitě také zareagovala na to, co se tady včera stalo ohledně zřízení datových schránek pro fyzické osoby. Takže také považuji toto za velmi nefér, protože včera, když za mnou přišel předseda poslaneckého klubu hnutí STAN, my jsme to jasně vysvětlili. Určitě všichni poslanci dostali řadu dopisů od odborové organizace Ministerstva vnitra, která s tím nesouhlasí. To je moje otázka na pana ministra pro místní rozvoj.
Děkuji za vaši pozornost a následnou podporu.
Děkuji za slovo. Za prvé zvýšení výdajů - v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se specifický ukazatel Výdaje Policie České republiky zvyšuje o 200 milionů korun v podseskupení 501 Platy.
Za neméně důležité považuji navýšení výdajů na záchranu a obnovu kulturních památek veřejné služby a muzeí. Týká se to konkrétně dvou programů, a to programu pro ochrany a péče o kulturní statky a programu na záchranu a obnovu kulturních památek. V prvním případě navrhujeme s kolegy poslanci Brožem a Babkou navýšení o 23 milionů korun, ve druhém případě o 164 milionů korun. Oba programy byly v roce 2022 kráceny, přitom jednotlivé instituce se musejí prát jak s vyššími cenami energií, ale i stavebních materiálů a stavebních prací. Cílem by mělo být co největší množství opravovaných objektů, které mohou být uchovány pro budoucí generace, a to nejen památek ve státním vlastnictví, ale také památek v majetku obcí či soukromých osob. Jako nevyhnutelné považuji rovněž posílení rozpočtu Státního fondu kinematografie, u něhož náš návrh navyšuje rozpočet o 53 milionů korun. Důvodem jsou opět zvýšené ceny energií, pohonných hmot a služeb nezbytných pro činnost fondu. Je to nezbytné pro udržení odborné úrovně této instituce. V této kapitole navrhujeme přidat 39 milionů korun s ohledem na škrty v roce 2022, inflaci a navyšování cen všech vstupů. Cílem je podpora budování významných kulturních stánků, ale také obnova těch stávajících, a to ve všech regionech České republiky. Věřím, že jsem vás příliš dlouho nezdržela, protože kultura si zaslouží určitě víc než těchto pár minut, které teď proběhly. Chci na vás znovu apelovat, abychom při hlasování o pozměňovacích návrzích zapomněli na stranické knížky a řídili se vlastním rozumem. Tady v tomto případě nejde o politické lídry, ale o to, abychom zůstali i v době krize národem, který ctí kulturní dědictví a pečuje o svůj kulturní život.
S přednostním právem se nyní hlásí pan ministr Baxa.
Návrhem novely rozpočtu nebo novelou rozpočtu letošního roku i v návrhu rozpočtu na příští rok jsou posilovány výdaje příspěvkových organizací v době energetické tísně. Vedle toho jsme uskutečnili i další klíčové strukturální kroky. Obnovil se systém filmových pobídek včetně toho, že je tato suma napsána do rozpočtových výhledů, a získali jsme i některé finanční prostředky na investice. Naprosto nesouhlasím s interpretací, která se někdy objevuje, že ty více než 2 miliardy na Národní plán obnovy jsou vlastně takové jako mandatorní výdaje, že stejně by to jinak být nemohlo. A my místo toho jsme zajistili systém, který vlastně umožní postupně čerpat 2 miliardy korun a které znamenají zásadní pomoc kulturnímu sektoru v segmentu infrastruktury a financování aktivit, které dosud vlastně nikdy z rozpočtu Ministerstva kultury v takové míře financovány být nemohly, ať už je to propojení kultury a školství, jednotlivé kulturní projekty v zahraničí nebo podpora byznysu v oblasti kreativních průmyslů. A pak si dovolím říct ještě jednu věc.
Děkuji, pane ministře. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Nominální platy učitelů sice vzrostou, ale reálné platy výrazně poklesnou. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zachová úroveň platů pedagogických pracovníků na 130 % průměrné mzdy v České republice. Asistent pedagoga je výraznou pomocí učitelům, kteří vyučují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud by je školy nemohly zaměstnat, výrazně to sníží kvalitu vzdělávání všech žáků ve třídě. Učitel totiž zůstane na žáky ve třídě sám a nebude se tak moci věnovat individuálně všem žákům. Navrhované položky rozpočtové kapitoly 398, Všeobecná pokladní správa, nebyly v předchozích rozpočtových rocích opakovaně vyčerpány, jeví se tudíž jako vhodné k použití ve prospěch školství. Finance investované do vzdělávání mají totiž velmi vysokou návratnost, i když v delším časovém horizontu, než činí jedno volební období. Děkuji a budu ráda za podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Milana Ferance a připraví se pan poslanec Oldřich Černý.
Velmi stručné zdůvodnění. Primátor města to opakovaně projednával na Ministerstvu vnitra, na Ministerstvu financí, na úrovni náměstků. V podrobnostech odkazuji na sněmovní dokument 1596, ke kterému se tímto přihlašuji.
Já vám také děkuji. Přečtu jednu omluvu.
Děkuji, pane předsedající.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Marek Novák a připraví se paní poslankyně Renata Zajíčková.
Jde o finanční přesuny, které pomohou řešit složitou situaci v oblasti rizikového chování školní mládeže, a zejména drogové prevence. Důvod je prostý a alarmující. Poslední evropská zpráva o drogách, vydaná Evropským monitorovacím centrem v červnu 2022, upozorňuje na relativně vysokou dostupnost drog v evropském regionu a výskyt nových látek, které představují zdravotní rizika.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský.
Vláda nám slibovala, jak bude zeštíhlovat aparát, digitalizovat. No, dneska nám vládní koalice předvedla, jak to podle nich vypadá. Nemám opravdu slov.
Nyní tedy pan poslanec Vladimír Zlínský a připraví se pan poslanec Karel Sládeček, prosím.
Je to můj pozměňovací návrh, který už jsem tady přednášel při minulém rozpočtu, takže ho tady nebudu dlouhodobě představovat. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karel Sládeček a připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Také vám děkuji. Nyní paní poslankyně Vladimíra Lesenská, připraví se pan poslanec Karel Rais.
Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 1557, a dovolte mi, abych několika slovy zdůvodnil tento pozměňovací návrh, který jsem podal společně s poslancem Ivo Vondrákem. Tento pozměňovací návrh je věnován problematice zajištění únosného a konkurenceschopného příjmu odborných pracovníků vysokých škol. Celková průměrná měsíční hrubá mzda vysokoškolských odborných asistentů, vědeckých pracovníků a asistentů je o 20 až 36 % nižší, než činí průměr mzdové sféry s vysokoškolským vzděláním v České republice. V podstatě řekl: "Když se podíváte na rozpočet Ministerstva školství, vidíme, že se rozevírají nůžky mezi financováním vysokého a regionálního školství, takže podíl vysokého školství na celkovém financování neustále klesá procentuálně. Tato nerovnováha může způsobit podle mě katastrofu dříve nebo později, protože za chvíli nebude mít kdo učit. Nebude mít kdo učit ty, kteří mají učit - a to si nemůžeme dovolit." To je citace stávajícího ministra školství, který si také uvědomuje současnou, v podstatě dlouhodobě neudržitelnou situaci. V nárokových tarifních mzdových složkách je situace ještě kritičtější, tady ty tarify jsou dokonce o 26 až 41 % nižší, než činí průměr tarifních složek České republiky mzdové sféry s vysokoškolským vzděláním. Nebudu to dál rozebírat, děkuji za pozornost.
Tak prosím, pane poslanče, příště si rozmyslete, co chcete, pane poslanče. Máte slovo, omlouvám se.
Já jsem rozmyšlený.
Ne, vy jste v pořádku, prosím, pokračujte.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Proto navrhuji prostředky na platy krajských hygienických stanic tímto pozměňovacím návrhem vrátit.
Další vystoupí pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Rozhodně nemám zájem tady nějakým způsobem zdržovat, mít nějaké sáhodlouhé vystoupení. Byla nám přislíbena nějaká náprava. Vláda deklarovala na jednání s vrcholnými představiteli justice a Ministerstva spravedlnosti, že v následujících třech letech dorovná průměrné platy zaměstnanců soudů na úroveň průměru platů zaměstnanců ve veřejné správě. Rozdíl mezi uvedenými hodnotami je v současné době přibližně 7 000 korun. Já jsem tady 18. října vystupoval, říkal jsem ty částky, ukazoval jsem tabulku - myslím, že ti, kteří se o věc zajímají, tak vědí a mají přehled o tom, jak se věc má. V částce jsou již zahrnuty i zákonné odvody včetně odvodů do FKSP. Zaměstnanci soudů a státních zastupitelství jsou dlouhodobě platově podhodnoceni, což má neblahé dopady na konkurenceschopnost justičních organizačních složek na trhu práce a zamezuje zajištění kvalitního personálu pro výkon soudnictví v České republice. Děkuji vám za pozornost.
V takové situaci dramaticky zvyšovat objem prostředků určených na tyto dávky nepovažuji za příliš rozumné a odpovědné.
V této souvislosti bych rád připomněl, že v naší zemi žije již od první války o Karabach v devadesátých letech minulého století početná arménská diaspora. Tito čeští Arméni, příslušníci prvního křesťanského národa na světě, zde nalezli nový domov. Pracují zde, podnikají, poctivě odvádějí daně a jsou k České republice velice loajální. A proto my bychom zase měli alespoň takto pomoci jejich původní vlasti, zejména když se nachází v těžké situaci. Tyto projekty jsou dlouhodobě provázány s politickým segmentem takzvaného neziskového sektoru a ve svých důsledcích silně zasahují do vnitropolitických poměrů cílových zahraničních států. Navrhovaný objem tohoto ukazatele je zvláště letos, kdy čelíme rostoucí inflaci, energetické krizi, expanzi státního dluhu a propadu životní úrovně širokých skupin českých občanů, nepřiměřeně a neodůvodněně vysoký. O to víc to platí v dnešní ekonomicky a sociálně krizové době. Ve svém druhém návrhu požaduji odebrat 1 miliardu z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně z položky Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. Tyto rozpočtové položky jsou dlouhodobě finančně velmi podhodnocené, jak bylo vidět nedávno například při likvidaci rozsáhlého požáru v Hřensku a i při jiných podobných událostech, a podpora našeho exportu by rovněž, natož v této době ekonomické a sociální krize a riziku zániku mnoha pracovních míst, měla být jednoznačně státní prioritou. Odebrání rozpočtové provozní dotace Českému svazu bojovníků za svobodu v loňském roce a plánovaná nulová finanční podpora této organizace ze strany státu i pro rok 2023 je krok vrcholně nesprávný, neoprávněný, nespravedlivý, nemorální a čistě politicky a ideologicky účelově motivovaný. Český svaz bojovníků za svobodu je totiž již desítky let existující a velmi aktivně pracující organizace, má tisíce členů a mnoho různorodých aktivit, které jsou bez výjimky společensky prospěšné a důležité, a která ve své činnosti vždycky plně dodržovala zákony České republiky. Vážení přátelé, dovoluji si vás touto cestou požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů.
A já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Proto mi dovolte, abych přednesla několik pozměňovacích návrhů, kterými se pokoušíme spolu s dalšími kolegy předejít alespoň těm největším škodám na našem společném kulturním dědictví a na zachování kulturního života. Největší námi navrhovaná položka ve výši 200 milionů korun je směrována na podporu kulturních služeb a živého umění. Jejími adresáty jsou profesionální divadla, stálé profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory. Důvody, proč s kolegy prosazujeme navýšení rozpočtu v této kapitole, jsou nad slunce jasné. To vše vážně ohrožuje činnost profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů i pěveckých sborů. Současná situace je staví na samotnou hranu existenčních možností. Bylo by katastrofické, kdyby tělesa, která tu existují mnohdy i desítky let, musela ukončit v této době svou činnost a zahodit do koše tradici a léta poctivé práce. Podobně kritická je situace dle našeho názoru i v příspěvkových organizacích zřizovaných Ministerstvem kultury. Část by měla být určena především na platy, které jsou tak nízké, že hrozí hromadný odchod vysoce kvalifikovaných pracovníků do jiných sektorů. Další část nad rámec stávajícího rozpočtu by měla sloužit také na pokrytí nákladů souvisejících se zdražováním všech služeb a materiálů, které příspěvkové organizace pro svoji činnost potřebují. Druhých 100 milionů korun by pak mělo posílit program péče o národní kulturní poklad a dědictví. I v něm se v roce 2022 významně škrtalo, navíc je nutné zohlednit i inflační vliv. A máte pravdu, já jsem nebyla poslankyní minulé období, a pokud se dobře pamatuji, tak Ministerstvo kultury mělo hnutí ANO velmi krátkou dobu, pár měsíců v prozatímní vládě. Takže to jenom, abychom ty informace říkali, tak jak jsou. A píše se rok 2022, vy tady obhajujete rozpočet na rok 2023 a to už je plně váš rozpočet a vaše zodpovědnost!
S faktickou poznámkou pan ministr financí reaguje.
Vždycky říkáte: Já chci podpořit toho konkrétního rezortního ministra v jeho souboji s vládou. Já úplně neuznávám ty výmluvy typu: To není náš rezort. Na druhé straně, když to dáme do kontextu, porovnáme s ostatními kapitolami, tak si myslím, že rezort kultury je na tom dobře. Nemusíme se vzájemně přesvědčovat, že některé programy by potřebovaly víc peněz, ale všechno je na dluh, bohužel. Nejsme v přebytku státního rozpočtu, takže zvažujeme priority jednotlivých rezortů. Děkuju.
A nyní tedy pan poslanec Patrik Nacher a připraví se paní poslankyně Jana Berkovcová.
Na začátku bych chtěl poděkovat za tu dobrou vůli. Co mě k tomu vede? Jinými slovy se zvyšují nároky na ČTÚ a za mě by to mělo být nějakým způsobem zohledněno v tom rozpočtu. Ten druhý pod číslem 1554 je ještě aktuálnější, protože se týká navýšení prostředků pro Energetický regulační úřad. Za prvé, a tu zprávu jste si mohli přečíst včera, kdy Energetický regulační úřad zveřejnil násobný růst stížností na dodavatele energií, který je trojnásobný oproti loňskému roku - logicky. Proto si dovoluji tedy navrhnout tento pozměňovací návrh, kde se ta částka zvýší z kapitoly 398, Všeobecná pokladní správa, o pouhých 14 milionů korun, takže to není žádný zásek. Myslím si a budu za to bojovat, že to má svoje ratio, a určitě to nejsou, abych tak řekl, záseky v řádu miliard. Takže tolik.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy paní poslankyně Jana Berkovcová a připraví se pan poslanec Milan Feranec.
Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové.
Druhý návrh obsahuje odebrání 4 miliard korun z položky Navýšení výdajů v rozpočtové položce Totéž platí i o dávkách pěstounské péče. Jde o rozpočtovou položku, která je trvale podfinancovaná a prostředky v ní alokované často docházejí již dlouho před koncem příslušného kalendářního, respektive finančního roku. O to více to platí v době rychle rostoucí inflace a cen drtivé většiny zboží a služeb a provozních výdajů těchto zařízení sociálních služeb. Za druhé, o navýšení o 450 milionů korun na platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech. Jde o platy zaměstnanců v rezortu práce a sociálních věcí mimo služební místa. Vláda zde navrhuje oproti roku 2022 dokonce snížení výdajů, nikoliv relativní, ale absolutní, což je nepřijatelné. A za třetí navrhuji navýšení o 3 miliardy korun na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě. Děkuji za pozornost.
V návrhu rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj je v kapitole Podpora bydlení 15 milionů korun, takže je jasné, že s 15 miliony korun toho pan ministr Bartoš opravdu moc nezvládne. A jestli hledáme nějaký způsob, který by byl rychlý, levný a v podstatě okamžitě řešitelný, tak je to skutečně dotační program na vyřešení vícegeneračních domů. Spousta našich seniorů bydlí ve vícegeneračních domech a oni by velmi rádi ty svoje domy upravili například na dvě samostatné bytové jednotky.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Kott, připraví se pan poslanec Koten.
Současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh. Chci dodat, že není to tak, že by v podstatě ty spolky čekaly se založenýma rukama, až dostanou finanční prostředky pouze ze státního rozpočtu.
Dále je to samozřejmě oblast Nákazového fondu. Já si osobně myslím, že ta částka navýšení je zejména nedostatečná a měla by se zvýšit, kdy prakticky ten ukazatel v rámci Národních dotací by měl být navýšen až na částku 200 milionů korun, protože samozřejmě potravinová chudoba tady je a do budoucna v následujících dvou letech tady bude. Já si myslím, že vždycky každá vláda proklamuje, že podpora aplikovaného výzkumu je jednoznačnou prioritou. A jak už jsem řekl, mělo by to být i v oblasti zemědělství, kdy podpora aplikovaného výzkumu v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství, zejména v tomto období, ať je to důsledek války na Ukrajině, nebo problematika klimatické změny, by pro každou vládu měla být priorita. Proto si dovolím tento ukazatel navrhnout navýšit právě o tu částku 200 milionů korun.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím.
A nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím.
My jsme se zavázali v předchozím volebním období k naplnění práva občana na digitální službu. To je jednoduché právo nebo respektive povinnost státu vůči občanovi dodat kvalitní služby na většinu agend státu, které digitalizovat lze v určeném období, a to období se krátí. Na základě toho vznikl návrh na zřízení založení Digitální informační agentury v příštím roce a tisk, který dnes máme ve třetím čtení, dává podklady právě k vzniku této agentury.
Také děkuji a otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil zpravodaj tohoto tisku, pan poslanec Robert Králíček.
Vážená paní místopředsedkyně, vážení ministři, kolegyně, kolegové. My jsme ten tisk dostali do Sněmovny a měli na jeho přečtení necelých sedm dní. Rozhodli jsme se, protože věříme tomu, že je to špatně, využít práva veta a ten tisk jsme zavetovali. Já jsem znechucen po tom, co jsem se dočetl na Facebooku Starostů a nezávislých. Datová schránka je skvělý nástroj pro podnikatele, kteří potřebují komunikovat se státem. Od 1. ledna ji ale bude muset mít každý. Tuto povinnost odhlasovala minulá Sněmovna právě v čele s ANO. Budeme se dál do konce roku snažit výjimku pro fyzické osoby nepodnikající prosadit.
Je tady samozřejmě od ICT Unie jasně napsáno, že vzhledem ke všem skutečnostem, které ICT Unie uvedla, navrhují, aby návrh zákona byl zamítnut nebo vrácen zpět k diskusi, k širokému plénu jak veřejné správy, tak odborné veřejnosti tak, aby získal maximální podporu, ale také u těch subjektů, které budou následné kroky realizovat. Už včera tady navrhovala, že by se měl tento zákon vrátit do druhého čtení. Mělo by se to legislativně dobře upravit, protože to může opravdu způsobit velké problémy. Je to velmi na hraně a mělo by to být nejenom v zákoně o veřejných zakázkách, ale především v tomto zákoně, který dnes schvalujeme ve třetím čtení. Budou to lidé, kteří jsou pod služebním zákonem, ale Digitální informační agentura nabere ještě dalších 120 zaměstnanců, a je zajímavé, že ti nebudou pod služebním zákonem a budou pod zákoníkem práce. I předseda Digitální informační agentury bude pod zákoníkem práce. Můj kolega pan Robert Králíček už tady vyjádřil své obavy a tipy, kdo by mohl být případný předseda Digitální informační agentury. Já bych pouze chtěla říct, že pan ministr pro místní rozvoj pan Bartoš řekl, že na pozici bude vypsáno transparentní výběrové řízení. Chtěla bych se ho zeptat, jestli to výběrové řízení už bylo vypsáno, kde bylo vypsáno, jakým způsobem je transparentní? Protože já považuju transparentní řízení, že je veřejně dostupné pro všechny, nejenom pro ty, kteří se dostanou na nějaké stránky. Chtěla bych se zeptat, jestli je vůbec možné vypisovat výběrové řízení nebo dělat úkony Digitální informační agentury, pokud tento zákon ještě není schválen, takže jestli bych k tomu mohla dostat detailní informace? A připadá mi i zvláštní, že vicepremiér pro digitalizaci se nechce vyjádřit k takové věci, jako jsou datové schránky, které jsou hlavním nástrojem digitalizace. Opravdu hrozí tady to, že někteří lidé z Ministerstva vnitra nepřejdou do Digitální informační agentury. Jestli si vůbec někdo uvědomuje, že systémy veřejné správy se dotýkají všech měst, obcí, krajů České republiky? Myslím si, že je to opravdu šité horkou jehlou a může to mít mnoho problémů, protože IT specialisté opravdu nejsou. Měly by se tam napravit ty věci ohledně NAKITu, a proto si dovolím dát návrh, aby byl tento zákon vrácen zpět do druhého čtení a do projednání výborů, aby ty všechny věci a ty obavy, které tady byly sděleny, aby se napravily.
Teď je nicméně s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Robert Stržínek a potom se s přednostním právem hlásí pan předseda Radim Fiala a potom pan ministr.
Děkuji, paní předsedající.